A když už, tak se má chránit tak, aby nenakazil ty ostatní. O tom to je.
Zatím máme ještě další čtyři faktické poznámky.
Tak v čem jsme snížili to riziko?
Já vás nyní všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Já vás ještě jednou poprosím už o klid, schůze byla zahájena. Poprosím vás, abyste si sedli na svá místa a věnovali pozornost tomu, co zde přednáším. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 41. schůze dne 20. února tohoto roku. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne. Ještě jednou prosím o klid! Přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Petra Dolínka a pana poslance Jaroslava Holíka. Má někdo jiný návrh, co se týče ověřovatelů schůze? Budeme tedy hlasovat. Ptám se, kdo je pro ověřovatele. Hlasování číslo 1, v tuto chvíli je přihlášeno 124 poslanců, pro 119, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 41. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Petra Dolínka a Jaroslava Holíka. Máme úterý 3. března a narozeniny dnes slaví náš kolega David Štolpa. A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 41. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejprve vás seznámím s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium.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 Opakuji, to byla vyřazení. Budeme se tedy věnovat pořadu schůze. V tuto chvíli je zde několik přednostních práv. Jako první se ještě před zahájením schůze hlásil pan předseda Bartoš.
V důsledku toho se samosprávy, ale také jimi zřizované mateřské a základní školy, děti a žáci, kteří do nich docházejí, i jejich rodiče dostávají do pasti. Únik z této pasti je přitom možný a vede k němu jednoduchá cesta v podobě navýšení alokace několika dotačních titulů, konkrétně dvou dotačních titulů na Ministerstvu financí a jednoho dotačního titulu na Ministerstvu školství. Bohužel v letošním roce alokace v těchto třech dotačních titulech činí pouhých 100 milionů korun. Je zřejmé, že poptávku, která je ve výši minimálně 9 miliard korun, nelze uspokojit z roku na rok současným tempem, kterému v důsledku neobratných rozhodnutí ještě hrozí zpomalení, a potřebné kapacity takto nevybudujeme nikdy. Myslím, že všichni chceme žít v zemi, kde děti mají možnost se vzdělávat v dostupných, kvalitních a dostatečně velkých a vybavených školách. A právě vzhledem k té kritické situaci, ke kritickému nedostatku kapacit mateřských a základních škol v některých regionech, bychom měli dostat informaci od naší vlády, zda chce tuto situaci řešit a jak chce dosáhnout, aby základní a mateřské školy byly vybudovány včas. Proto vás žádám, abyste podpořili zařazení mého bodu, který navrhuji.
Pan poslanec Václav Klaus má slovo.
Dobrý den, dámy a pánové. Já mám návrh k pořadu schůze, který se jmenuje Krize je příležitost. Chceme silnou armádu, která je schopna hájit svrchovanost a územní celistvost republiky a v kritických situacích je schopna plošného nasazení. To my nemáme, protože polovina našich vojáků hlídá v Bagrámu nějakou základnu a armáda není schopna něčeho takového činit a máme se o to do budoucna snažit. Čili odmítněme Kjótské protokoly a evropskou politiku devastace průmyslu. Seškrtejme výdaje na GDPR, genderové audity, politické neziskovky a další nemoci, které si můžeme dovolit, když země žije v luxusu a neví z luxusu co by. Nyní je příležitost, když udeří ta krize, se k tomu zachovat racionálně. Odmítněme také zbraňovou směrnici EU, protože je v plné nahotě vidět, jak Evropská unie naprosto nefunguje tváří v tvář této hrozbě. Všechno nechává na národních vládách, které tady zoufale kolotají a zmatkují, nedělá naprosto nic a občané se ve svém důsledku stejně nakonec musí spolehnout sami na sebe, což dobře cítí. To si myslím je úkolem Sněmovny, ne tady teď sedm hodin hysterčit o tom, kde mají roušku, kde nemají roušku. Protože samozřejmě vláda to nezvládá, ale když ta situace bude nějak eskalovat, tak to ani zvládnout nemůže.
K pořadu schůze je dále přihlášen pan poslanec Lukáš Kolářík.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Proto jsem na základě toho nechal zpracovat manuál, který vychází i z kodexu Ministerstva financí, ohledně řízení a správy společností, jak takové lidi prověřovat a na které všechny aspekty se dívat, než s nimi spolupracuji, nebo v případě, že vybírám nového člověka.
To je tedy pro tuto chvíli poslední vystoupení k pořadu schůze.
Ale chci, aby takováhle informace zazněla, a teď je ta příležitost. My musíme počítat s tím, že tady nastane stejná situace jako v Rakousku, stejná situace jako v Itálii, stejná situace jako v Německu, protože jsme ve stejné Evropě, máme stejnou populaci. Takže musíme mít nějaký plán těch opatření. Měli bychom ho mít nachystaný a měli bychom s ním jaksi pracovat. Já mám prosbu na pana ministra, pokud bude setkání ministrů zdravotnictví zemí Evropské unie, aby tvrdě atakoval Světovou zdravotnickou organizaci, a to s dotazem, co bude dělat s tím, že Čína v posledních deseti, dvanácti letech je potřetí zdrojem epidemie. Byl to MERS, byl to SARS, nyní je to koronavirus. Čekal bych, že riziko bude třeba Indie, čekal bych, že riziko bude Afrika, ale riziko je Čína - zdravotní riziko, epidemiologické riziko. Je potřeba počítat s tím, že ta situace není v této fázi zcela vyřešena, a je potřeba nějaké řešení navrhnout. A já bych na závěr chtěl říct jeden konkrétní příklad z dnešního dne. Ve Vídni probíhá každý rok Evropský radiologický kongres. To je jedna z největších lékařských akcí v Evropě s počtem účastníků několik desítek tisíc z celého světa, z Evropy. Ta akce je akcí, o které rozhoduje rakouský parlament, je to akce, která je druhá největší na světě po kongresu v Chicagu. Ta akce byla zrušena, z preventivních opatření přesunuta. A já bych tím pádem na závěr chtěl říct, že byť od malé opoziční strany a byť od jejího člena lékaře to zní možná lehce směšně, ale věřte mi, že o to je to upřímnější. Pane ministře, vládo, v tomto směru při jakýchkoliv rozumných a včas zavedených účinných preventivních opatřeních můžete počítat s mou naprostou loajalitou, podporou a kdykoliv zvednu pro tato opatření ruku.
Děkuji.
Já bych si dovolil reagovat na svého předřečníka vaším prostřednictvím, jenom fakticky. Říkal jsem tady při svém vystoupení, že ta infekce je dva a půl měsíce. Odečteme pět týdnů. Před pěti týdny v zásadě nikdo nepředpokládal, že to bude tak, jak to bude. V tu chvíli to mělo potenciál lokální epidemie. Není to o tom, že by to bylo nebo nebylo.
A také jsem sem nepřišel v tom ohledu, že bych chtěl v tuto chvíli vládu kritizovat. Já jsem měl možná to štěstí, nebo možná tu smůlu, že jsem zažil několik těch obávaných infekcí v minulosti. Jako ředitel havlíčkobrodské nemocnice jsem v roce 2009 byl v situaci, kdy jsme řešili tehdejší infekci a obavy z prasečí chřipky. Těch vakcín se nakonec upotřebovalo, když to tak řeknu, asi 65 tisíc, ale nikomu to nevyčítám. Nepoužili jsme v té době žádné a já jsem byl rád, že jsme je nepoužili. Pokud se týká těch preventivních opatření, o tom už tady bylo řečeno poměrně hodně. Můžeme se bavit o tom, jestli to bylo úplně zavčas, nebo ne, ale nechci tady vládu za to kritizovat. Tady si myslím, že ještě určité rezervy máme. A já se ptám, jestli v tomto směru děláme úplně všechno. A to by možná byla otázka i na pana ministra vnitra, kterého tady teď nevidím. Proč o tom hovořím? Včera jsem o tom jednal se svou vrchní sestrou.
Je tam i vyráběn, takže samozřejmě to, že dneska máme problém s některými ochrannými prostředky, je spojeno i se situací v Číně, s omezením výroby v rámci tamních továren. Takže bohužel i takovéto konsekvence tato epidemie má. Velmi rádi budeme spolupracovat i s obcemi, s městy, nemáme s tím problém. Ale na druhou stranu, pokud to bude nezbytné v těch následujících dnech a týdnech, tak si myslím, že vláda i k takovému kroku je připravena přistoupit.
Děkuji, pane ministře. Další přihláška do všeobecné rozpravy není.
Děkuji za slovo.
Ano, pan ministr odpoví. Máte slovo, pane ministře.
My jsme teď požádali všechny komory o nějaké vyčíslení počtu potřebných respirátorů jakožto ochranných pomůcek na měsíc. Na druhou stranu troufám si říci, že není úplně nezbytné, aby v každé lékárně, pokud máme pět lékáren třeba na jednom místě vzdálených blízko u sebe, tak aby v každé lékárně lékárník musel mít ochranný prostředek a respirátor. Musíme nakládat s těmi kapacitami, které jsou, jak říkám, omezené, nějak rozumně. Takže na tom pracujeme. Ale s lékárníky jsme v komunikaci a počítáme s nimi.
Ještě si někdo přeje vystoupit ve všeobecné rozpravě? Přistoupíme k rozpravě podrobné. Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Pane senátore, prosím, posaďte se. Pan poslanec Hrnčíř by se měl nejprve vyjádřit a pak dostane slovo pan senátor. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Děkuji.
Děkuji a nyní prosím, aby se ujal slova pan senátor Jaroslav Větrovský. Prosím, pane senátore, máte slovo.
Organizační výbor Senátu přikázal senátní tisk 7. února. Garančním výborem v Senátu byl výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, který dne 22. ledna 2020 přijal usnesení číslo 131, kterým doporučil návrh zákona zamítnout. Dalším výborem, který tisk projednával, byl ústavně-právní výbor, který přijal dne 15. ledna 2020 usnesení číslo 60, kterým rovněž doporučil návrh zákona zamítnout. Ministerstvo financí jako věcný garant zákona o majetku státu dlouhodobě zastává teorii dělené subjektivity státu v podobě, již lze popsat tak, že v zásadě popírá subjektivitu státu jako unitárního celku a vnímá ji pouze jako subjektivitu rozdělenou mezi jednotlivé organizační složky státu, a to vždy v takovém rozsahu, v jakém je ta organizační složka příslušná hospodařit s majetkem státu. Jinak řečeno, organizační složky státu sice nejsou samostatnými právnickými osobami, ale jsou ve vztahu ke konkrétnímu vymezenému souboru majetku, a tím i ke konkrétnímu okruhu právních vztahů jakousi emanací subjektivity státu, přičemž stát jako takový svou subjektivitu projevit nemůže. Při důsledné aplikaci takto vyhraněné teorie dělené subjektivity organizační složky státu nabývají znaky právnické osoby do té míry, že se jimi sice nestávají de iure, ale rozhodně de facto. Jinak veškeré informace máte písemně v poskytnutých informacích, které vám byly určitě dány v dostatečném časovém předstihu.
Dobré ráno, dámy a pánové, nebo vlastně odpoledne. Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl krátce vystoupit k programu schůze, a to s žádostí o zařazení nového bodu, který se týká víceletého finančního rámce EU.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, máte-li co k řešení, prosím, běžte do předsálí.
Veřejnost ani Poslanecká sněmovna však nevědí, s jakými návrhy pan premiér do toho vyjednávání jde. On víceletý finanční rámec dlouhodobě kritizuje v obecné rovině. Poslední summit Evropské rady skončil neúspěchem, a bude tedy další mimořádný summit, na kterém se bude tento evropský rozpočet projednávat. My jsme přesvědčeni, že pan premiér by měl do jednání se svými 26 protějšky přinést nějaké konkrétní konstruktivní návrhy a že pouhá kritika rozhodně nepovede k nějakému nalezení kompromisu. My však o tom v tuto chvíli pochybujeme... My jsme se snažili od pana premiéra nějaké konkrétní návrhy získat. Opakovaně se tedy dotazoval na zasedání výboru pro evropské záležitosti a ani tam pan premiér nepřednesl žádné návrhy. My jsme momentálně v situaci, kdy se vyjednává rozpočet Evropské unie na příštích šest let, a ani poslanci, ani občané nevědí, co tedy konkrétně pan premiér vyjednává. Za Piráty si myslíme, že je potřeba v evropském rozpočtu akcentovat určité oblasti, ať je to transformace ekonomiky, nebo vědy, výzkum, inovace, či reakce na klimatickou změnu. A ono není úplně podstatné, zda konkrétní řešitelé, kteří žádají o ty peníze, budou o ně potom žádat u českých institucí, nebo u těch centrálních evropských. Česká republika se stane v budoucnu takzvaným čistým plátcem, a tak je v zájmu všech, aby peníze našich daňových poplatníků byly i v tomto období využívány hospodárně.
Hezké odpoledne, vážené dámy, vážení pánové, nepřítomný pane premiére Babiši. Slovo "vážený" jsem vynechal v dnešním kontextu zcela úmyslně. Já vás vyzývám k tomu, abyste se omluvil poslankyni Parlamentu České republiky paní Věře Kovářové. Někteří z vás možná nesledují veřejnoprávní média, ale ti, kteří je sledují a sledovali pořad 168 hodin, tak slyšeli něco nehorázného. Pan premiér Babiš před kamerami České televize nazval svoji kolegyni, poslankyni poslaneckého klubu Starostové a nezávislí bestií. Ano, to udělal premiér vlády České republiky. Co po vás, pane premiére, Věra Kovářová chtěla? Seznam chybějících škol a školek v rámci celé České republiky. Věra Kovářová chtěla pouze nabídnout městům a obcím v rámci České republiky perspektivu. Perspektivu pro mladé rodiny, aby tam mohly žít, aby měly školy a školky k dispozici. Ale vy, pane premiére, máte jenom dvě polohy, dvě polohy vašeho chování. Buď fňukáte a brečíte, stěžujete si tady, že vám celý svět ubližuje. Každý v tomto sále vám ubližuje. Vám, premiérovi této země, vám, jednomu z nejbohatších Čechů. Anebo máte druhou polohu. Vy na lidi křičíte, vy na ně řvete, vy je ponižujete, vy jim nadáváte, vy používáte sprostá slova. Už se opakovaně stalo, že jste při interpelaci zrovna paní poslankyni Kovářové řekl, že používá trapné kecy a podobně. Ale ještě nikdy jste nedošel tak daleko jako nyní. Tady nejde o politiku, tady nejde o váš střet zájmů, tady nejde o to, že zneužíváte státní úředníky k vašemu soukromému byznysu. Tady jde o obyčejnou lidskou slušnost. Tady jde o to, jestli jste chlap, chlap, který se umí postavit sem k řečnickému pultíku anebo dojít za paní poslankyní Kovářovou a říci jí obyčejné lidské a chlapské "omlouvám se, přehnal jsem to". Vy jste nám několikrát říkal, že chcete stát řídit jako firmu. Co to znamená řídit stát jako firmu? Chápete to tak, že všichni v tomto státě jsou vašimi podřízenými? Na každého z nich můžete křičet, každému z nich můžete nadávat a každého z nich můžete ponižovat? Víte, já věřím tomu, že i mezi vašimi voliči jsou slušní lidé. Dokonce i mezi poslanci hnutí ANO jsou slušní lidé. A já doufám, že i oni cítí, že tohle jste prostě přehnal, že tohle se prostě nedělá a že jste daleko za hranou slušného chování, které není přípustné nejenom v Poslanecké sněmovně a mezi politiky, ale které není přípustné v celé naší společnosti. Pane Babiši, vy nejste budoucnost České republiky. Vy jste minulost. Já si myslím, že to lidé v České republice brzo pochopí. A vy teď jako chlap můžete udělat jediné - přijít za Věrou Kovářovou, pane Babiši, a říct jí: Omlouvám se.
Takže pokud bych něco v tuto chvíli viděl jako prioritní z těch praktických věcí, tak aby vláda skutečně zkoordinovala svůj postup. A všichni víme, že to není jednoduché, protože ti dodavatelé ty výrobky v tuto chvíli nemají naskladněné. Ochranné prostředky potřebují praktičtí lékaři, zubaři, dětští lékaři a další zdravotnická zařízení. Takže za mě apel na vládu, aby se tomuto intenzivně věnovala. A pokud by se ještě dostavil pan ministr vnitra, případně jestli je schopen odpovědět pan ministr . Jsou to prostě pacienti, o které se běžně staráme, a potřebujeme k tomu být vybaveni. A nechci říct, že je nemáme, ale zásoby se tenčí.
Děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Před pěti týdny, 27. ledna - pro připomínku, to byl ten den, kdy měla být ta mimořádná schůze, nebo mimořádný bod stran koronaviru, a nebyl. První oběť ohlásil už i Peking. A kde ten vir v té době byl? Ten virus v té době byl detekován: Hongkong, Thajsko, Japonsko, Jižní Korea, Vietnam, Singapur, Malajsie, Nepál, USA, Francie, Kanada, Austrálie či Kambodža.
Děkuji. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Není to tak, že bychom dělali pouze nějaké neuvážené kroky a podobně, což se zkrátka neděje. To je skutečně ta mravenčí práce, to je to monitorování veškerého pohybu, kdy u některých je to jednodušší, u některých je to složitější, zejména u těch dvou zahraničních studentek, které se vlastně dostaly z Milána do Prahy přes asi tři města. Tak všechny tyto kontakty jsou již dány do domácí karantény. Jsou to řidiči taxíků. Jsou to řidiči autobusů, kteří přišli s nimi do styku. Takže skutečně mám pocit, že o tom se asi moc nemluví, ale to se reálně děje. To je ta standardní práce hygieniků. A to nyní probíhá. Skutečně se to děje a bude se to dít u všech dalších kontaktů. Ale samozřejmě nevíme nyní. Vyhodnocujeme ta rizika. To jsou skutečně jasné odborně dané postupy, které jsou dodržovány. Jasně jsme si teď dali nějaké úkoly. Týká se to jak respirátorů, tak roušek.
Nabídka humanitární pomoci, finanční pomoci, případné vysílání policistů - nic proti tomu. Toho bych se dočkat nechtěla, proto bych chtěla znát stanovisko vlády České republiky, jak bude tuto problematiku, která skutečně je závažná, jak ji v dohledné době bude řešit na jednání Evropské unie. Pan ministr Hamáček tady řekl, že ho zítra čeká jednání. Myslím si, že by v jeho zájmu mělo být to, aby byl vybaven nějakým usnesením Poslanecké sněmovny.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Ti, co přišli po vás, položili tu svoji na tu vaši. Jako další k pořadu schůze vystoupí pan poslanec Jan Bauer.
Hezké odpoledne, vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně, vážení kolegové. Rád bych vás požádal jménem poslaneckého klubu Občanské demokratické strany a poslaneckého klubu KDU-ČSL o zařazení mimořádného bodu s názvem Informace ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové a premiéra Andreje Babiše o aktuálním stavu IT zakázek na Ministerstvu práce a sociálních věcí a koordinaci IT zakázek na dalších vládních resortech. Určitě si myslím, že paní ministryně by měla dostat příležitost veřejnost uklidnit, že výplata dávek od příštího roku bude zajištěna. V žalostném stavu ale nejsou jen zakázky na Ministerstvu práce a sociálních věcí, ale také na dalších resortech a zodpovědnost za tento stav nese celá vláda a osobně premiér Andrej Babiš.